Právě možná proto, že se snažili najít nějakou dohodu. A taky vyvolala docela silné nacionalistické tlaky v této zemi. Je to hodně podobné tomu, co prožívá NATO ve svých státech vztahem mezi Řeckem a Tureckem. Bavme se o tom NATO jako takovém, bavme se o tom, jak dál, protože jenom rozšiřování bez jakýchkoliv debat nás přivede tam, kde stojí momentálně Řekové a Turci.
Máte slovo.
Já tam mám známé, těm vaše demokratická kazetová bomba zabila dceru, které byly tři roky. A těch dětí bylo daleko víc!
Máte slovo.
Ten spor se táhl nekonečně dlouho, neměl řešení a blokoval jakékoliv integrační pokusy Makedonie kdekoliv. I v tom Balkáně, o kterém tady mluvíte, se nakonec povedlo, že někdo přišel k pozitivnímu výsledku. A prosím vás, nemějte péči. Nová vláda, která byla jmenovaná, ta, která vyhrála, tak nová strana řekla, že naprosto respektuje tuto dohodu, i když byla předtím proti. A dokonce řekla, že bere i to, že Makedonie vstupuje do NATO, jako pozitivní věc. Takže tady ta debata je podle mě opravdu něco, co je velice nadbytečné. Oni to našli, a dokonce to respektují i ti, co po nich přišli. Tady je příklad - přivítejme to! Jeden z mála. Tak to prostě tady nekažme!
Pan ministr Hamáček stáhl faktickou poznámku, takže na řadě je pan předseda Radim Fiala. Po něm pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Abych reagoval na svého předřečníka, prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Zaorálka. Já myslím, že to všichni vítáme, že se dohodli, že to je určitě správně. Já to vidím po tom světě, jak je základní myšlenkou NATO posilovat mír. Podívejte se, jaké další státy čekají na vstup do NATO. Je to Ukrajina, je to Gruzie, je to Severní Makedonie. Já bych řekl, že ta Severní Makedonie je na tom teď ještě poměrně z těchto tří států nejlépe. Je obrovský konflikt. Takže já to nepodpořím.
Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od 12.30 do 13 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.
Já bych se chtěl připojit k apelu pana poslance Nachera. O dva roky vedle. Já jsem samozřejmě příznivcem rozpravy na plénu. Já jsem určitě příznivcem rozpravy na plénu a myslím, že to sem patří. Anebo slučme rozpravu o všech zprávách dohromady, to je samozřejmě legitimní. Takže dneska to už nebudu navrhovat, na těch devět minut to nemá smysl. A pak bychom nemuseli čelit oprávněným výtkám pana poslance Nachera. Já s ním naprosto souhlasím. Nic víc.
Tak jenom stručně. Protože jestliže budeme ty problémy, které Česká televize, které se řešily ve školském výboru, ty Zprávičky, probírat až v souvislosti se zprávou České televize, to znamená, jestli to bylo v roce 2018, tak já vám garantuji, že v roce 2022 nebo v roce 2023 už ty Zprávičky vůbec nepoznáte.
Děkuji. A já se jenom ptám pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Pane poslanče Stanjuro, chápu to jako váš procedurální návrh na sloučení rozpravy? Padlo to tady i z úst předsedy Radima Fialy.
Pan poslanec Nacher by mě doplnil.
Dobře. Takže chápu to, já to znovu zopakuji. Takže já to jenom zopakuji.
Pane předsedající, já bych to jenom upřesnil podle návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ODS.
Návrh byl přijat. Máme tady přihlášeného, zatím jako posledního, pana poslance Jana Hrnčíře. Pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin jednání přerušíme. Takže prosím.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, asi na dvě minuty. Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství.
Tak prosím.
V případě médií veřejnoprávních však máme falešný pocit, že patří všemu lidu a že jeho zájmy také hájí, protože prý poskytuje veřejnou službu. Právě neuchopitelnost pojmu veřejná služba pak vytváří prostor pro různé vlivové skupiny s cílem upevňovat si svoji politickou moc. Tato falešná představa, že média, která vlastně patří všem, musí být automaticky nezávislá a objektivní, jim pak poskytuje výhodnou obrannou pozici kdykoliv, kdy se někdo pokusí rozkrýt vazby a politické cíle těchto skupin.
Omluvy. Následují faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, poděkovat panu Michálkovi za to, že nám potvrdil, že jsme Evropskou unií již dnes legislativně částečně okupovanou gubernií, že v mnohém nejsme suverénní natolik, abychom mohli rozhodovat sami o sobě. Poslanci hnutí
Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Válková a paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo. Opravdu nejdu reagovat na pana poslance Volného. Od dvou předřečníků předcházejících v rozpravě zazněl snad více než desetkrát termín nezávislost státního zastupitelství, nezávislost státních zástupců. Já velmi prosím, abychom s tímhle termínem zacházeli opatrně. Nezávislé rozhodování mají v naší justiční soustavě pouze soudy a soudci. Podle zákona, který stále platí, má státní zastupitelství nestranný výkon působnosti. Podpořím ho jako větší pojistku právě pro ten nestranný výkon působnosti, ale velmi prosím, abychom opatrně zacházeli se slovem nezávislost. Tak prosím zacházejme opatrně s tím pojmem nezávislost.
Děkuji. Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Za prvé, rozhodně jsem chtěla podpořit slova pana poslance Michálka, pokud jde o ten první tematický blok, to znamená podporu vzniku instituce evropského žalobce včetně jeho argumentace. Nikdo z nás určitě nechce, aby toky, které tady probíhají někdy méně, někdy více kontrolovaně, někdy více, někdy méně ze strany státních zastupitelství objektivně vyšetřovány a posuzovány, nadále byly předmětem zbytečných politických debat, a pokud tady bude další funkce, která do toho vnese nestrannost a objektivitu, jedině dobře. Čili v tomto ohledu ano.
Děkuji.
Ty výnosy vychází často z investic, které sem přišly v devadesátých letech, ve chvíli, kdy tady nebyly pracovní příležitosti, nebyli jsme konkurenceschopní, a je logické, že výnosy si investor zkrátka bere. O tom není pochyb. A moc prosím všechny, kteří něco takového používají, aby se nad tím zamysleli.
Budeme pokračovat. Je to tak? Ještě jednou je tady žádost o odhlášení.
Následně budeme hlasovat návrh pod písmenem C a potom návrh zákona jako celek. Děkuji. Děkuji. Pak zde máme návrh pod písmenem B, to je můj pozměňovací návrh, který byl podán v souladu s Ministerstvem spravedlnosti, tak abychom zareagovali na délku projednávání v Poslanecké sněmovně. Děkuji. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který tady podrobně představil pan poslanec Michálek.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji.
Paní ministryně říká, že to během jedné minuty stihnu. Obávám se, že během jedné minuty skutečně nedokážu říct důvody, které mě povedou k tomu, abych navrhl zamítnutí zákona do třetího čtení jako celku. Rád bych to tady zdůvodnil. Nechtěl bych to říct takhle jednou větou. Zaprvé ten základní problém je, že de facto pod rouškou ochrany spotřebitele...
A je tedy 13.30 hodin, takže projednávání tohoto bodu již nestihneme. Já ho přeruším, protože v tuto chvíli máme pevně zařazený bod. Před otevřením dalších bodů mě požádal o vystoupení s přednostním právem pan předseda Fiala.
Děkuji.
Prosím, abyste upřesnil svůj návrh.
My máme možnost dávat přestávky jenom dvě hodiny, tak maximálně dvě hodiny.
Prosím. Teď nevím, jestli mám svolat poradu předsedů klubů, nebo jestli někdo tedy navrhne vyřazení zbývajících bodů. Pan předseda Fiala?
Je to opravdu věc strategie. Nicméně, vážený pane předsedající, zdvořile mi dovolte, abych navrhl vyřazení všech zbývajících bodů.
Vidím, takže vás odhlásím. Ptám se, kdo je pro vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu. Kdo je proti? Než přeruším schůzi, seznámím vás ještě s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Špičák od 13 hodin do 14.30 z důvodů nemoci a pan poslanec Výborný mezi 13.00 a 13.30 z důvodu pracovního jednání. A to je skutečně v tuto chvíli vše, protože nám již nezbývá nic na pořadu schůze.
V krátkosti se jedná o vlastnickou politiku a její rozpracování v rámci návrhu tohoto zákona.
Kdo je proti? Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, nebo se staly některé návrhy nehlasovatelné. Souhlasí všichni navrhovatelé, že tomu tak je? Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Při zpětné kontrole včerejšího hlasování 212, tedy o návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky, jsem na sjetině zjistil, že mám uvedeno nepřihlášen, nicméně byl jsem v sále, hlasoval jsem. Hlasoval jsem pro posunutí této ústavní žaloby na Ústavní soud.
Ano, děkuji panu poslanci.
Ano, je tomu tak, paní ministryně vystoupí. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já děkuji za slovo.
Děkuji. Prosím, pokračujte.
Jedná se spíše tedy o technicistní předpis, který umožní řádnou aplikaci přímo použitelného předpisu Evropské unie. Já proto naléhavě žádám Poslaneckou sněmovnu o schválení předloženého návrhu tohoto zákona.
V tomto pořadí budou kolegové vystupovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Chci jenom, tak aby to bylo už dopředu známo, sdělit, že stejně tak jako paní ministryně považujeme za důležité tuto normu schválit právě proto, že implementační lhůta už uplynula.
Z pracovních důvodů se v době od 11.00 do 13.00 omlouvá pan poslanec Marek Benda.
To jsou opravdu vážné informace. Myslím si, že i ty signály, které dostáváme, i to, že každé z posledních tří desetiletí bylo v blízkosti zemského povrchu teplejší než kterékoli předchozí desetiletí od roku 1850, to je také vážná hrozba. To jsou výrazná varování. Rok 2018 vlastně nejteplejší, co máme teploměry v Klementinu na území České republiky. Já sám za sebe tuto novelu vítám. Vítám některé prvky, které přináší. To jsou prostě investiční peníze. Abychom to opravdu zvážili, protože ta situace je varující. Takže prosím pěkně, zvažme tyto záležitosti. Nebývá to obvyklé. Takže tolik několik mých poznámek k této opravdu za mě velice důležité problematice.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. O závěrečné slovo po obecné rozpravě? Slovo jako první má paní poslankyně Dana Balcarová v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Petr Třešňák.
Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu číslo 3226, který rozšiřuje radu Modernizačního fondu na 11 členů; a k návrhu 3333, který se týká podpory strukturálně postiženích regionů z Modernizačního fondu.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Není zájem. Pan zpravodaj nemá zájem. Jsme ve třetím čtení a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Hospodářský výbor doporučuje, aby procedura byla následující. Čili prvním hlasováním začneme pozměňovací návrh A, je to usnesení hospodářského výboru, hlasovat jako celek. Další hlasování by bylo hlasování B o pozměňovacích návrzích poslankyně Pastuchové. V původním materiálu se to objevilo později. Další hlasování by byl pozměňovací návrh D 2901 poslance Martínka. Ten by se hlasoval jako celek. Další hlasování je pozměňovací návrh E poslance Michálka.
Má někdo připomínku k proceduře hlasování? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tento návrh přihlíží k rovnému zastoupení mužů a žen ve výboru a vyrovnané zastoupení členů výběrové komise, v krátkosti. Stanovisko výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tím jsme se vypořádali v rámci nehlasovatelnosti s návrhy kolegy Martínka.
Kdo je proti? Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Omlouvám se, já jsem dostatečně nerozuměl. Zdůvodňoval jsem ho tady předtím. Děkuji.
Děkuji. Děkuji.
Zařízení v tomto režimu nemají povinnost ověřovat výkazy emisí, například a následně vyřazovat emisní povolenky. Ale v tomto zákoně je napsáno obecně provozovatel zařízení, ač z důvodové zprávy vyplývá, že tím předkladatelé zákona mínili ta zařízení, která jsou účastníky systému obchodování, tak při nějakém extenzivním výkladu se toho držet někdo nemusí.